Prosadili jsme půjčku. A ty lidi bychom neměli dneska děsit výkřiky, že je region zdevastovaný. To je podle mě taková hysterická emoce, která neodpovídá realitě. Mně se nelíbí také to, že jsme se dostali do situace, kdy takto si děláme bilanci před Sněmovnou. Raději bych se o tom bavil v klidu. Ale musím se ohradit proti tomu, že v tom, co jsem tady řekl, jsem lhal. Situaci v OKD znám dlouho, sleduji dlouho, věnuji se jí a byl bych rád, kdybychom dokázali pro to udělat maximum. A myslel jsem si, že to budeme dělat společně. A když jsem tady zvedl ty byty Písnice, tak mě prostě štve, že jako vláda jsme nedokázali udělat víc. Když jsem tady mluvil o tom genetickém sobectví. Tady se dneska bavíme celý den o jednom případu, o jedné kauze, přitom tady jsou kauzy, které se týkají stovek, dokonce tisíc lidí, a v tom jsme podle mě jako vláda neudělali to, co jsme měli. A já říkám, že kompetenci, tu vrcholnou, jste měl v tomhle vy! Takže nekřičme na sebe. Já tady mluvím přesně.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já si myslím, že tato Sněmovna byla zvolena především proto, aby pracovala pro lidi. Já tedy úplně nevím, jestli dneska pracujeme pro lidi, ale položil bych otázku lidem, kteří nás sledují a kteří to možná budou sledovat, kdo mohl před rokem 1989 do zahraničí. Já jsem v politice nebyl. Lidé si myslí, že kdo má majetek, už nic víc nepotřebuje, proto je dobrý politik pro tuto zemi. Samozřejmě si vážím každého pracovitého člověka. Nechci odpověď. Jenom se ptám, proč se tady dneska obviňujeme, proč si tu nadáváme a proč nepracujeme pro ty, kteří nás zvolili.
Já jsem známý, že moc nevystupuju, ale co mě umí vytočit, tak to jsou skutečně lži. Tak se informujte. Dostal jste k tomu dopis. Proč stále lžete? Já jsem udělal maximum pro ty lidi. A mám na to svědky. Tak neříkejte nepravdu. Proč se chlubíte OKD? Kdo dal do pořádku OKD? Kdo ukecal Kuču, aby se vrátil z důchodu, který měl zkušenosti z OKD? Proč má OKD miliardy na účtech dneska? Proč je v pořádku? Proč nikdo o tom neslyší? Protože jsem to udělal já. Tak se nechlubte mojí prací! Buďte tak laskav. Vy jste tam jenom chtěli infiltrovat vaše stranické kolegy zase někam do orgánů! A šéfa účtárny. A tohle. Abyste byli zase při tom. Abyste něco si slízli tam, nějakej kšeftík. Takže OKD jsem dal do pořádku já. A taky mám na to papíry. Tak nelžete prosím vás.
Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Protože nikoho nevidím, rozpravu končím.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já už na závěr této debaty předstupuji před vás jenom se dvěma větami. - To je důležité vědět, že ta žádost obsahuje to, co obsahovat má. A je potřeba tedy vědět, když už jste tolik mluvili o tom načasování, že i Unie státních zástupců konstatuje, že není žádná politicky správná doba na to zahájit trestní stíhání proti politikovi.
Já to tady nevidím. Líbí se mi to a zamlouvá se mi to čím dál méně.
Omlouvá se pan ministr financí Ivan Pilný od 14.30 do 16.00 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Vlastimil Vozka mezi 14.30 a 22.00 bez udání důvodu.
Modří už vědí, že nemluvím za sebe, ale cituji muže mnohem slavnějšího a většího - pana Miroslava Kalouska z debaty, která se rozproudila, když Sněmovna jednala o vydání Vlasty Parkanové. Proč ale já vystupuji? Proč vystupují kolegové? Vím, že vás nepřesvědčím. Vím, že tohle prostředí neposlouchá argumenty. Vím, že tohle prostředí nevěří v upřímnost. A vždycky jsem dodával: žádný poslanec hodný toho jména to nemůže říct dopředu, dokud tu žádost nezná. Ale já jsem si tu žádost skutečně četl, slovo po slovu, poctivě. Víte proč? Protože bych si byl jist, že tam Oskar umře. Ne že chcípne, nebo že pojde. Psi můžou taky umřít, mimochodem. Protože žádost, která má tolik formálních nedostatků, svědčí o tom, že onen policista má hlubokou neúctu k nám poslancům. Ale vzal čert poslance. Myslím, že člověk, který si tyto otázky nepoloží, není normální. Dámy a pánové, pokud jste si tyto otázky nepoložili, nejste normální. Omlouvám se, ale nejste normální. Nemusím být bývalým komentátorem, abych si tyto otázky položil. Prosím, před hlasováním si je položme znovu, přečtěme si tu zprávu.
Jako další s řádným příspěvkem do rozpravy pan poslanec Procházka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mnoho jich osobně znám, vím, jak těžkou práci mají. Na první pohled to vypadá jako pečlivě vypracovaná slohová práce, ale pokud se zaměříme na konkrétní věci, tak mi to přestává dávat smysl. To je velice zajímavé, protože to má být údajně znalecký posudek, který má dokazovat, že se stal trestný čin.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnes bychom měli začít bodem 45, což je žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání.
Dobré ráno. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Téhož dne byla žádost policejního orgánu předána mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Poslanecké sněmovně. Vedle členů mandátového a imunitního výboru po vyjádření dozorujícího státního zastupitelství se s žádostí seznámili také oba poslanci, tedy pan poslanec Andrej Babiš a pan poslanec Jaroslav Faltýnek, a to v přítomnosti svých právních zástupců. Žádost policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci. Policejní orgán však umožnil členům výboru, aby mohli do trestního spisu v omezeném rozsahu nahlédnout, a to v prostorách Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. Za zpravodaje určil pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Stanislava Humla. Své jednání výbor přerušil, a to za účelem vyžádání podkladů potřebných pro posouzení věci. K osobní účasti na dalším jednání výboru byli pozváni oba páni poslanci a jejich právní zástupci, rovněž tak zástupce policie a dozorující státní zástupce. K jejich účasti, tedy k účasti zástupců policie a dozorujícího státního zástupce, byl vyžádán souhlas jejich nadřízených. Slovo bylo uděleno i oběma jejich právním zástupcům. Jako podklad pro jednání výboru byl od vrchní státní zástupkyně v Praze vyžádán výstup z dohledové prověrky provedené ve věci na základě vnějšího podnětu. Mandátový a imunitní výbor po posouzení podaných informací hlasoval odděleně o každém z obou pánů poslanců. Usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 214 a 215, tedy tato dvě usnesení ze dne 30. srpna tohoto roku, byla jednomyslně přijata všemi čtrnácti přítomnými členy výboru. Tato usnesení, o nichž mluvím, vám byla včera rozdána na lavice. Tolik z mé strany na úvod. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji vám za slovo v této ne zcela politicky jednoduché kauze, ale přesto musím říci, že mandátový a imunitní výbor se toho zhostil standardním způsobem. Jak již paní předsedkyně výboru avizovala, sešli jsme se za tímto účelem dvakrát v srpnu. A především musím připomenout, že jsme se zabývali i způsobem, jakým v těchto věcech se má postupovat, byť logicky na samém konci volebního období prolamovat pravidla či precedenty je komplikované.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, poté pan předseda Kučera a připraví se pan poslanec Ondráček. Máte slovo, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Já jsem dnes celkem trpělivě poslouchal vystoupení zejména poslanců z hnutí ANO, kteří ve svých projevech jasně dosvědčovali, že jsou to právě oni, kteří mají dvojí metr. To, co tady už mnohokrát zaznělo z úst pánů poslanců Babiše a Faltýnka. Budiž mu omluvou, že skutečně není právník, ale ředitel muzea.
Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Votava.
Děkuji, pane předsedající. To přece není žádná pravda. U vás bych to pochopil, vy jste to možná pouze reprodukoval, ale taková pravda neexistuje.
Bohužel reagovat nemůžu.
Děkuji za slovo. Konkrétně to říkal můj ctěný kolega pan Procházka. A já se cítím méněcenný, že toto nedokážu.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Špatně jste mě pochopila. Samozřejmě že jsem hlasoval pro ta dvě usnesení.
Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté paní poslankyně Válková.
Děkuji za slovo. Takhle jsem tomu rozuměl já. Takže nepoučujte poslance, kteří jsou ve vyšetřovacích komisích, jak se mají vyjadřovat. Já jsem poučený, a jestli tady budu znovu, pro mě to byla taková škola, že si to budu pamatovat celý život, co jste tady s tou zprávou nakonec udělali!
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jen pro upřesnění. c) a samozřejmě pro neprávníka to nemusí být zcela srozumitelné, ale když už tady o tom hovoříme, tak tady je vyloučení toho případu, kdy jde pouze k dočasnému vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Konkrétní znění si najdete.
Přečtu omluvu.
Z toho projevu pana ministra zemědělství jsem měl pocit, že to vláda myslí vážně. V minulých dobách, když docházelo k podobným kompenzacím, nikdy nedošlo ke stoprocentní úhradě újmy, ale mějme na paměti to, že zemědělec ať už velký, střední, nebo malý je dnes téměř ohroženým druhem a že navzdory tomu, že ekonomická situace v tomto státě je zatím - aspoň se to tvrdí - poměrně solidní, jsme ve fázi, kdy je růst, tak toho zemědělství se to příliš netýká. Není to žádná pravda. Tak jak kdo prokáže konkrétní škodu, ať už to bude velký, střední, nebo malý zemědělec, takovým způsobem ministerstvo tu věc - věříme - zúřaduje. Výkyv počasí, který způsobuje tyto trable, není jenom v České republice. Je dneska nad slunce jasnější, že se to zapíše do cen. V tom smyslu hovořím o spotřebitelích, o zákazníkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já mám všechny zuby. Kdybych jako ministr financí měl skřípat zuby při každém požadavku na státní rozpočet, tak už mám jenom dásně. Je to rozhodnutí vlády, ministr financí se podle něj bude řídit. Prostředků v letošním rozpočtu je málo, v příštím rozpočtu záleží na tom, na co je rozpustíme. Požadavek není konkretizován, nevím, kolik to bude, ale tuším, že se bude muset vláda rozhodnout, jaká je priorita.
Hezké odpoledne. Dámy a pánové, já bych tady k tomu tématu uvedl spíše pár technických záležitostí. Už se z něho vyplácely kompenzace na sucho za rok 2015 a dvakrát nějaké drobné kompenzace u mrazů u ovoce. Je snaha samozřejmě, aby se objektivně podle srážek a výnosů stanovily katastry, kde tato ztráta byla způsobena nebo realizována. Ale tady upozorňuji, že tehdy tím katastrofálním suchem byly postiženy pouze krmné plodiny a kukuřice, protože to přišlo pozdě, a tráva, kdežto v letošním roce bohužel to mělo dopad i na obiloviny, řepku, brambory. Pokud se týká zdrojů, tak samozřejmě resort zemědělství nějaké zdroje má.
Nyní pan poslanec Kučera řádně přihlášený do rozpravy.
My bychom neměli posuzovat, zdali dotyčný spáchal trestný čin, nebo ne, to je také pravda. A měli bychom posuzovat co? Měli bychom posuzovat, zdali ta žádost není politicky motivovaná, zda tam není něco jiného, než jak se to tváří, jestli to není účelové. Jak by vypadala taková účelová žádost? Myslíte si, že by tam byl nadpis "Pozor, tato žádost je účelová"? To tam asi nebude, tak to nikdy vypadat nebude. Je to prostě výmysl, je to fluidum. Není to doloženo. Ale v takové situaci zdaleka, zdaleka, zdaleka nejsme. Jsme v situaci, kdy policie říká: Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek spáchali trestný čin, my vám to nedokážeme, ale věřte nám. To je kráva, které někdo přimaloval rohy, přeškrtl vemeno a tvrdí, že to je býk. Takže přesně takhle vypadá ta žádost policie o vydání prostě těch poslanců. Tolik jsem tedy chtěl k tomu samotnému případu. Všichni asi víte, jak budete hlasovat, takže nemá smysl to tady vysvětlovat. Já doufám, že televizní diváci na nás koukají a že pochopí, co jsem chtěl říci. Je v tom chaos. To jsou takové věci, které by určitě chtělo doupravit buď v trestním řádu, nebo v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tolik asi za mě, zbytek už řekli moji předřečníci.
Děkuji, pane předsedající.
Ještě než dám slovo paní poslankyni Černochové, poprosím o malé strpení. Nyní máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.
Vaším prostřednictvím - pokud by z toho obrázku bylo patrné, že je vykastrovaný, byl by to vůl, pane kolego. Ale vy ji prostě slyšet nechcete. Poprosila bych paní Válkovou prostřednictvím pana místopředsedy, popřípadě pana místopředsedu Poslanecké sněmovny, aby udělal nějakou edukaci poslanců z hnutí ANO kvůli trestnímu řízení, jakým způsobem probíhá trestní řízení, co je v procesu, co je v hmotě. Protože tady kolegovi Fichtnerovi unikla jedna podstatná věc. Nezmínil tady dozorujícího státního zástupce, nezmínil tady to, co tady četla před malou chvílí paní kolegyně poslankyně Němcová, která tady četla vyjádření nejvyšší státní zástupkyně. Pane kolego Fichtnere, prostřednictvím pana místopředsedy, víte, že součástí trestního řízení je kromě policie státní zastupitelství? Nebo to nevíte?
Vyjadřuji se tak velmi opatrně schválně, aby to bylo i právně čisté. Takže to je ode mě vše.
Takže otevírám obecnou rozpravu a mám zde zatím tři přihlášky.
Takže dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Že se nejedná o další účelový proces, který má ovlivnit nadcházející parlamentní volby? Vy všichni přece víte - a jak mi ostatně na výslechu řekl i policejní vyšetřovatel - že kdybych nebyl v politice, kauzu Čapí hnízdo by nikdo nevyšetřoval. Takže samozřejmě co tady budu říkat, je určitě házení hrachu na zeď. Dovolím si na úvod upozornit, že Poslanecká sněmovna se usnesla, že při svém rozhodování vyčká na vyjádření OLAFu. Kde je vlastně ta škoda, komu vznikla škoda? Nebo ten policejní orgán vlastně už teďka říká OLAFu, že má škodu. Ale OLAF to neříká. A z veřejně dostupných informací vyplývá, že OLAF v kauze Čapí hnízdo má rozhodnout až ke konci tohoto roku. Já se tedy ptám: Nenastartoval policista Nevtípil svou žádostí útok proti mně tak, abych neměl čas na předvolební kampaň? Abych byl zahlcený praktickými důsledky trestního vyšetřování mé osoby a mé rodiny? Tehdy mělo jít o určitou pomstu za to, že pan Sitta poukázal na trestnou činnost týkající se problému okolo jízdenek pražského dopravního podniku, které dodávala jeho firma Neograph. Panu Sittovi byla jeho firma ukradena. Ano, pan Nevtípil, který vyšetřuje Čapí hnízdo. Nejedná se o nějaké moje domněnky, ale o konstatování Vrchního soudu v Praze, který ve věci rozhodoval. Tyto věci připomínám jenom proto, že místní příslušnost orgánů činných v trestním řízení v kauze Čapí hnízdo není úplně jednoznačně daná. Tyto orgány mají navenek přece vystupovat tak, aby nevznikly žádné pochybnosti o jejich podjatosti. Pokud místní příslušnost k trestnímu řízení ohledně kauzy Čapí hnízdo nebyla zcela jasná, tak přece orgány činné v trestním řízení měly udělat vše pro to, aby nevznikla pochybnost o nestrannosti. A já se ptám: Skončila tato kauza opravdu zcela náhodou u policisty Nevtípila? Já o tom silně pochybuju.